Asi bych měl ještě říci, že pokud se řekne sport, tak pod pojmem sport pravděpodobně vnímám něco jiného než většina společnosti. Děti, mládež, amatérští sportovci ve svém volném čase sportují. Člověk sedí na gauči nebo v hospodě u piva a sleduje, jak někdo jiný sportuje. Nicméně k tomu pravděpodobně řeknu daleko více, až se bude jednat o rozpočtu. A těmi veřejnými penězi nemyslím jenom dotace z ministerstva, těmi myslím i veřejné peníze z krajů, z obcí. Je zde řečeno, že nebudeme podporovat doping, nebudeme podporovat v žádném případě subjekty, které se snaží ovlivnit soutěž. Nebudeme podporovat subjekty, které poruší podmínky čerpání dotace. Nicméně zde chybí, a já už jsem to i dříve vyčítal, trochu větší snaha o požadavek transparentnosti všech subjektů v oblasti sportu, tedy i těch subjektů, které dále přerozdělují dotace. Tam už nevidíme. Takže víceleté financování vítám, je to možné, ačkoliv u nás se moc neuplatňuje, v zahraničí je to už běžnější. To znamená i ty asociace, které to dál rozdělují. Tam narážím právě na to klientelistické prostředí. A zejména na té nejnižší úrovni, kde jakmile Franta nezná Honzu, tak se pomalu může s dotací nebo s nějakým nárokem od těchto subjektů rozloučit. V tomto jsem hodně v rozporu s předkladateli. Upřímně řečeno, myslím, že vláda by měla mít politiku i v oblasti sportu, tuto politiku zadávat a Národní sportovní agentura by měla tuto politiku naplňovat. My když nyní chceme něco ve sportu, můžeme interpelovat ministra, pod kterého to spadá, ale jakmile to bude ústřední orgán státní správy, tak zde už nemůžeme nic. Takže tady to vidím jako velké minus. Předseda, který je jmenovaný a odvolávaný vládou, ale, a to jsem si tady vytáhl, může být odvolán, pouze pokud poruší své povinnosti zvlášť hrubým způsobem.
Prosím vás, ono se nás to dotýká úplně všech, protože se to dotýká úplně každého dítěte. Jestli máme děti, nebo jestli máme vnoučata, všech se to v tuto chvíli dotýká. A můžeme do toho zapracovat všechno, včetně toho zdravotního sportu, protože tam ten přesah k tomu zdravotnictví v okamžiku, kdy jsme jako národ ztloustli, a máme na to statistiku, že jsme výrazně ztloustli, co se týká našich dětí, tak to už samozřejmě hraničí. Ale já budu rád, když ty připomínky, které tady byly, budou zapracovány do dvou zákonů. A o sportu jako takovém nebude rozhodovat agentura. Ten zákon o sportu budeme schvalovat tady. A když budou koncepční materiály té agentury, tak se zase dostanou sem, protože koncepční materiál té agentury nemá kdo jiný schválit. To znamená, já tady považuji za velmi důležité říct, že jsme dnes udělali první krok, a děkuji všem, kteří se na tom prvním kroku podíleli. Děkuji, že jste mě vyslechli. A říkám, že děkuji všem. A na závěr vám řeknu jenom jedno postesknutí. Víte, já se teď stavím do toho, že patřím do sportovního prostředí, a my jako sportovní prostředí jsme jednu věc v minulosti prohráli. Doufám, že se další takové chyby ve sportovním prostředí nedopustíme.
Je tady omluven pan poslanec Ondřej Benešík od 19 hodin do konce jednacího dne. Dále se omlouvá pan poslanec Mikuláš Peksa z osobních důvodů od 19 hodin 5 minut 31 sekund 157 milisekund a 486 mikrosekund. Byl jsem požádán, abych to takhle přečetl a přesně specifikoval čas odchodu pana poslance Peksy. A dále se omlouvá pan místopředseda Okamura do konce jednacího dne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady poslední přihlášku do rozpravy. Nerozumím tomu, proč se neumíme někteří zklidnit, a pokud chceme něco projednávat, tak ať to projednáváme v předsálí.
Ještě jednou děkuji, pane předsedající, ale v Poslanecké sněmovně je vždycky důstojné prostředí, tak toho já se nebojím. Já teď dumám, jestli mám taky říct, jak tady bývá zvykem, že budu krátký. Našel jsem si, že slovo sport je z anglického slova disport a že znamená obveselení a rozptýlení. Tak úplně jsem neměl pocit, že tady toto je to, o čem se bavíme. A já si na to nechám, pokud se to posune do druhého čtení, v druhém čtení dostatek prostoru. Chtěl bych říct velmi stručně tři věci. První věc bych se chtěl zmínit o bafuňářích. Bafuňář z anglického buffoon znamená šašek nebo veselá kopa, a to určitě bafuňáři, tak jak je známe z českého sportu, nejsou. Jsou to gauneři a lumpi, kteří okrádají sportovce o peníze. Já si nesmírně vážím vrcholových sportovců, tak jak si vážím nositelů Nobelovy ceny. Velmi si vážím výkonnostních sportovců, tak jak si vážím těch vědců, kteří se živí bazálním výzkumem. A ty bych chtěl podpořit. A proč mně jako lékaři jde o tuto změnu? Proč mi o tuto změnu jde? Protože se zvyšuje obezita našich dětí. A ano, v Londýně skočili angličtí olympionici na třetím místě. Pod jakou záminkou tyto peníze byly do těchto olympioniků investovány? Tím, že podpoříme olympioniky, zpropagujeme sport, mládež a děti začnou více sportovat, budou zdravější, budou štíhlejší. Ten jeden olympionik stál snad stokrát víc než předtím, ale populace dál tloustla, děti dál méně sportovaly. A ty příklady, ty krásné příklady z Londýna 2012 nevedly k tomu, že by mládež víc sportovala. Já věřím tomu, že kolegové vrcholoví sportovci, kteří jsou v našich řadách a kterých si osobně velmi vážím, mají především zájem o to, aby děti sportovaly, aby byly děti zdravé, a že toto bude cílem té agentury. A pokud ano, pak má moji podporu. Pokud ne, pak nemá moji podporu a udělám všechno pro to, aby nebyla.
Děkuji panu poslanci. Nemám přihlášené žádné další poslance. Končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj? Pan navrhovatel?
Pokud má pan Ondráček pro své tvrzení nějaké jiné důkazy, než jsou veřejně známé, tak jeho nevydáním se bohužel připravíme o to, že bychom zjistili nějakou další pravdu o panu Horáčkovi, že by nedošlo k soudu. Z těchto a dalších důvodů poslanci Pirátů budou hlasovat pro vydání pana Ondráčka.
Já tedy vyzvu nejdřív s faktickou paní poslankyni Janu Levovou. Nyní pan poslanec Ondráček s faktickou.
Úplně v závěru, a myslel jsem, že mluvím dostatečně pomalu, že by to mohli být schopni vnímat i kolegové Piráti, takže pro vás speciálně ještě jednou. To jsem řekl. Poděkoval jsem za pozornost a tím jsem skončil. Je to vaše volba. Uctivě ctěte presumpci neviny.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Mně z té diskuse jenom vyplývá to, co už jsem tady řekl, že tedy i o kterémkoliv poslanci může kdokoliv říct jakoukoliv lež a ten poslanec se nesmí bránit, protože když se brání, je na něho okamžitě podáno trestní oznámení. Běhalo se tady s červenými kartami a nebylo to zrovna úplně jemně v rukavičkách a vybranou salonní mluvou.
To byl pan poslanec Kováčik.
Děkuji za slovo. Já obecně nesouhlasím s trestným činem pomluvy.
Tady jsme zatíženi politickou sympatií, politickou nesympatií, osobní sympatií, osobní antipatií a podobně. Dneska se hodně mluví o svobodě slova. I pro ně to musí platit. Buď ta svoboda slova je, nebo není. To je obecná poznámka. A jsou jisté mantinely a ty mantinely nakonec posuzuje nezávislý soud. Urážet politika je velmi jednoduché, protože naše soudy judikují, že my politici máme menší stupeň ochrany osobnosti. To musíme vzít jako fakt. Může se nám to nelíbit, ale je to fakt. Problém, který dneska řešíme, vznikl tím, že jeden z politiků se rozhodl řešit z jeho pohledu urážky a nepravdy podle trestního práva. Já to nechápu. Ten bod byl pevně zařazen. Všichni jsme věděli, že ho budeme projednávat. Není tady. Vláda si z nás dělá legraci. A takhle se nevede vážná debata. Když už jsem byl citován ve vystoupení pana poslance Ondráčka, já to klidně zopakuji. Když se situace otočí, tak my se k tomu stavíme jinak. Moc těchto lidí je obrovská. Podívejte se, opozice, i nejvyšší státní zástupce nás podpořil. Já to nevím a nebudu tady dělat soudce v tomto sporu. A co pak normální občan, který nemá to postavení? Co si má o tom myslet? Já zase netvrdím, že je to pravda. Ale tady se nebavíme o politickém rozhodnutí například poslance Ondráčka, když hlasoval v zastupitelstvu. Je to vážná věc, takové veřejně vyslovované, opakovaně veřejně vyslovované obvinění. Ten tady prostě sedět měl. Já bych mu položil jinou otázku. Protože kam tu debatu potom posuneme? Neodbíhejme od té podstaty.
Tak asi do obecné, ne? Tak prosím, paní poslankyně.
Správně jste upozornil. To tady nemusíme rozebírat. Tak to je jedna odpověď, kterou všichni známe. Nemělo by k tomu docházet. Já se ve své praxi poslankyně s takovými případy setkávám ne dnes a denně, ale chce se mi říci téměř každý týden v pondělí, protože moji kancelář hojně navštěvují ti, kteří buď nemají na advokáta, anebo mi důvěřují. Jsem si vědoma toho, že samozřejmě nejvyšší státní zástupce nese svoji odpovědnost za politiku, kterou uplatňuje v rámci soustavy státního zastupitelství.
V tuto chvíli nemám dalším faktických poznámek, stejně tak nemám žádné přihlášky do rozpravy. Pokud se již nikdo nehlásí z místa, tak rozpravu končím. Chtěl bych se zeptat, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan poslanec Benda. Tak prosím, závěrečné slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, já v závěrečném slovu jenom jednu poznámku. Zaznělo tady dneska mnoho výkladů Ústavy. Zaznívá tady vždycky při imunitách mnoho výkladů Ústavy. Já bych jenom řekl, nemá to žádná kritéria.
Přesuneme se k podrobné rozpravě, kterou tímto otvírám, a ptám se, jestli se někdo hlásí. Předpokládám, že ano. Takže prosím pana zpravodaje.
Této trestné činnosti se měl dopustit tím, že v rozhovoru pro internetový zpravodajský server EuroZpravy.cz , v článku s názvem 'Ondráček pro EZ: Horáček je mi ukradený. Nejde tu o komisi a o mě, ale o něco úplně jiného', který byl uveřejněn na webových stránkách www.eurozpravy.cz
Já děkuji za přečtení usnesení. Zeptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečná slova nebudou. Případně svolám kolegy do sálu. Až se nám počet přítomných přihlášených ustálí... Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Já děkuji navrhovateli a zpravodaji. Bod uzavírám. Omlouvá se nám z pracovních důvodů z dnešního jednání od 16.10 hodin pan poslanec Sklenák. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Milan Hnilička. A ještě vás vyzývám ke strpení, protože poslanci stále odcházejí, takže není dostatečný klid. je to vaše.
Od 1. března letošního roku vykonávám vedle funkce Poslanecké sněmovny též funkci vládního zmocněnce pro oblast sportu. Komunikuji s obecními a krajskými samosprávami, pro které se snažím zohlednit jejich potřeby při nastavování pravidel financování sportu na centrální úrovni státu. Má spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s Ministerstvem pro místní rozvoj nebo s Ministerstvem financí je samozřejmostí a jsem velmi rád, že od zástupců těchto rezortů dostávám i na svou práci vládního zmocněnce pro sport kladné reakce. Mnoho kamarádů a známých i spousta cizích lidí se mě ptá, proč to vlastně dělám. Jestli mám vůbec zapotřebí dělat politiku. Často to slýchávám: Vždyť jsi na tom hokejovém svazu měl poměrně dobrou pozici. Mám to zapotřebí. Už mě nebaví se dívat na to, kterým směrem se sport v Česku ubírá. Naše děti čím dál méně sportují. A tělocvik se stal jedním z nejméně oblíbených předmětů. Naše národní sporty se úspěšně propadají světovými žebříčky. A jediné sporty, které se ještě dnes vyrovnají světové špičce, jsou vesměs založeny na individuálním přístupu jedince a jeho rodiny, téměř nezávisle na systému státní podpory. Mám to zapotřebí i proto, že vidím, že sport se venku dělá jinak. S mnohem lepšími výsledky, ať už na úrovni reprezentace, nebo i všeobecně na úrovni sportování celé společnosti. A tady u nás bohužel vidím a slyším neustálé remcání, jak nic nefunguje. Jak je všechno drahé, jak nemáme potřebná sportoviště. V klubech nemají na základní sportovní vybavení. Jak trenéři, kteří se starají o naše malé holky a kluky, dělají svou práci fakticky zadarmo. A já to už nechci poslouchat.
Ale ještě předtím v těch úvodních pasážích dnešního projednávání tohoto bodu tady padly některé věci a já bych je rád osvětlil. Padly tady nějaké věci o kauzách let minulých. Takže abych zareagoval na pár věcí, co tady řekl kolega Bartoň. Ale neberu to nějak konfrontačně, jenom jako na ozřejmění té debaty. Zase musím říct, že jsme urazili nějaký kus cesty, a pokud mohou svazy využívat peníze na činnost a organizaci, tak pouze na předem zacílené projekty, které jsou pod nějakou kontrolou a nejsou to nahodilé akce. Technicky to prostě nejde. Ale musím říct, že se daří meziročně zrychlovat ten proces výplaty dotací. A tím kritériem je počet sportujících dětí, tedy to, co chceme, tak se meziročně zvyšuje. Ale, a teď se dostávám k jádru pudla, nebudu zastírat, že sport je jednou z agend velkého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Co se týká připomínek, které vláda měla k poslaneckému návrhu, který podepsalo, tuším, 51 poslanců, tak ano, máte pravdu. K tomu došlo. Takže za mě ty připomínky, které vláda měla, jsou zpracovány a myslím si, že mohou být velmi dobře diskutovány v rámci dalšího procesu, respektive tohoto legislativního procesu. To znamená, je tu připraven komplexní pozměňovací návrh, nebo podklady pro kompletní pozměňovací návrh, který samozřejmě musí dát předkladatel. Děkuji, to je pozice Ministerstva školství.
S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Klaus, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Hnilička.
Já jsem chtěl říct ještě jednu věc. A druhá věc, která je vážnější. Přece stejně problémů jako ve sportu je ve školství. To je přece úplně stejná logika, jakou teď tady používáme pro blaho toho sportu. Tlačit na něj my opozice ještě víc. Vládní poslanci taky, aby nebyla ostuda. Co s tím sportem je, už to změnili to rozdělování, kdy to změní, proč to změní?
Já bych chtěl jenom reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana ministra a podpořit přesně to, co říkal. Dneska na odboru sportu je obrovská snaha vylepšit ty programy a ty výzvy. Ale bohužel jak personální, tak odborné zázemí na tomto odboru není.
Děkuji. Pan poslanec Jan Volný.
Já bych chtěl trochu polemizovat tady s výrokem pana kolegy Klause mladšího. On přirovnal postoj ke sportu ke školství, že ve školství jsou také problémy. A tady u mnohých předřečníků bylo správně řečeno, že je to roztrhané, že každé ministerstvo má nějaký obolus peněz na podporu sportu. Těch ministerstev a těch orgánů, které do sportu dávají peníze, je možná pět, možná šest.